To nám nemůžete zpochybňovat, tohle to. Já možná jsem smířlivější k tomuto případu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní kolegyně Černochová prostřednictvím pana předsedajícího, hrušky s jablky mícháte vy. Já tady mluvím o dvou věcech. Jedna věc je stejný přístup k tomu, jestli při projednávání vydání či nevydání poslance je přítomen ministr spravedlnosti. To je první věc. Spojování těchto dvou kauz a obchod, nebo ten kalkul, který vy jste nazvala, mi připadá tak nízký, že bych se k tomu téměř nechtěl vyjadřovat. Ale ani kolega Nacher nic takového neřekl.
Já jsem tady nový poslanec, to máte pravdu. Já jsem nic nespojoval. To si pusťte. Já jsem nic nespojoval. Takže podle sebe soudím tebe. Já tady nic obchodovat nepotřebuji. Já to nespojuji. Opravdu za skandální.
Nyní pan poslanec Hájek.
A bohužel někdy každá akce vyvolá reakci, Já jsem osoba, která dokáže být velmi korektní k ženám, mám to vrozené, ale tady to, milá kolegyně, bylo skutečně přes čáru, a to razantně!
Za prvé tedy paní poslankyně Černochová, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, říkala, že pan poslanec Svoboda už v minulosti několikrát vystupoval.
Také děkuji.
Přiznal tu moji domněnku, takže nevím, proti čemu se kdo tady ohrazuje, čím je pobouřen, co ho posouvá o dva stupínky výš, jak to tady řekl pan kolega Nacher, když vlastně tady zaznělo z úst kolegy Hájka jasné stanovisko. Víte, kolegyně a kolegové, co se mělo stát a vůbec jsme to tady nemuseli řešit? Asi je nemocný už od rána. Ani nevím, jestli byl čtený mezi omluvenými. A to je zpravodaj mandátového a imunitního výboru. Ale mně se tady chce zvolat: Chudák Karla Šlechtová! Takže to podobenství s paní Parkanovou bylo opravdu možná nějakým mementem pro paní Šlechtovou?
Já vám děkuji, paní poslankyně. Doufám, že to nebudu muset přehodnotit, a jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Dovolte mi, abych přečetl ještě několik omluv. Paní poslankyně Alena Gajdůšková se omlouvá od deseti hodin do konce jednání z pracovních důvodů. Jako první má faktickou poznámku pan poslanec Krejza, poté pan místopředseda Fiala, poté pan poslanec Peksa. Takže v tomto pořadí prosím. Nejprve pan poslanec Krejza, prosím, máte své dvě minuty.
On nám vlastně ve své rozpravě, nebo v příspěvku do rozpravy, sdělil, v čem je problém. Tady je mnoho jiných voličských skupin, které prostě mají přednost před obranou České republiky. To by se nám mohlo hodit. A poslední věc. Ale to jsme si způsobili my, my sami tady, a my s tím také něco můžeme dělat. Takže prosím, mysleme na Českou republiku!
Paní ministryně svoji faktickou poznámku stahuje s tím, že si přeje vystoupit s přednostním právem.
Děkuji. Já se pokusím nehledět na nepřiměřenost vystoupení pana zpravodaje v jeho roli zpravodaje a budu reagovat na politické argumenty, které v tom jeho vystoupení zazněly. Dovoluji si připomenout, že hnutí ANO spravuje resort Ministerstva obrany pátým rokem a za jeho stav a za stav investic do obrany a peněz, které jdou na obranu, plně odpovídá. Za druhé je naprosto mimo kontext a snad i jakoukoliv racionalitu argumentovat minulostí v tak závažné věci, jako jsou výdaje na obranu. To je všechno kontext, ve kterém musíme uvažovat o výdajích na obranu. Neexistuje jediný důvod, proč bychom to neměli udělat. A za třetí, a to je poslední bod, kterým chci reagovat na vystoupení pana zpravodaje Hájka. Ale my nevedeme války v 19. století a nemáme systém obrany, který by stačil na tu dobu. My jsme v 21. století, a pokud nebudou tito vojáci mít odpovídající zbraně, odpovídající techniku, tak je to celé k ničemu.
Myslím si skutečně, že bychom ten návrh měli zamítnout a dát tomu systému šanci. Takže děkuju za pozornost, dámy a pánové.
Nejdříve omluvy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se chci prostřednictvím předsedajícího obrátit na pana kolegu Plačka ze Senátu, protože mě překvapuje jedna věc. Na to, že máme ten systém spuštěný v tuto chvíli 24 dnů, tak praktičtí lékaři a specialisté už mají vyčísleno, že jim trvá hodinu, ztratí hodinu psaním receptů. Myslím si, že za tak krátkou dobu se to opravdu nedá poznat. To je jedna věc. My jsme během - já mám vybavený recept během tří sekund. Ale po 24 dnech mít takto sofistikované údaje, si myslím, že ani není možné.
Nyní vystoupí pan poslanec Milan Brázdil v rozpravě, připraví se pan senátor Plaček. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji panu poslanci Brázdilovi, nyní pan senátor Plaček, připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, pane senátore, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážený pane předsedající, vážená vládo. Já se musím ohradit proti slovům pana ministra. A je třeba říct, že ten systém neklekl právě proto, že lékaři jsou maximálně vstřícní ke svým pacientům. Prosím, uvědomme si jednu věc. A ti, kteří je vydávají v tuto chvíli ve prospěch pacienta v papírové podobě, oni de facto porušují zákon. Pan ministr říkal, ano chápu, ten systém opravdu bude perfektní, fantastický, pokud tam budou zařazeni opravdu úplně všichni lékaři. Ale tam přece vždycky nebudou, a za všech okolností. Dovedete si představit praktického lékaře, který jede na návštěvní službu a tam bude vydávat a všechno zapisovat v elektronické podobě? Ti lékaři to budou také vydávat v papírové podobě. Ano, protože má chronické pacienty a ty elektronické recepty mu práci ulehčovaly.
První faktická poznámka - pan ministr zdravotnictví, poté pan poslanec Vyzula, poté pan poslanec David Kasal a poté pan zpravodaj.
Děkuji. Faktická poznámka - ten květen. To nebylo, že v květnu nebudou sankce. Květen jsem říkal, že je v legislativním plánu naplánována novela zákona, která bude zavádět ten lékový záznam. V takovém případě může předepsat recept listinnou klasickou formou. Další výjimka je, pokud například předepisuje recept pro sebe nebo svoje příbuzné, v tom případě taktéž může předepsat listinnou formou.
Nicméně já si myslím, že to je jenom technikálie. Musím říct, že to vytváří až paradoxy. Zastupitelstvo je veřejné, a dokonce řada zastupitelstev, aby byla transparentnější, si pořídila elektronické hlasování. Přijde státní zástupce, vytáhne si sjetiny a už jede. Ať je to člověk z jakékoliv politické strany.
Také děkuji.
Já musím být stručná, pane předsedající.
Omlouvá se nám pan předseda vlády Andrej Babiš od 14 hodin do konce jednání Sněmovny z pracovních důvodů. A nyní tedy nám dříve dorazila písemná přihláška do rozpravy, která má přednost. Pan Feranec dává přednost?
Děkuji. Džentlmeni nevymřeli. Dámy a pánové, já myslím, že dneska si tady zase zažíváme něco, co jsem nepamatovala, že bychom tady v minulosti měli. Máme se bavit o vydávání jednoho z kolegů, proti jehož vydání já budu hlasovat. A bavíme se o něm bez něj. Skutečně si myslím, že jsou nějaké věci v naší politické kultuře, které bychom měli respektovat, které bychom měli ctít. Protože, víte, já nejsem členka mandátového a imunitního výboru. A členové mandátového a imunitního výboru mně tady veřejně nemohou sdělovat nějaké informace. Na rozdíl od pana poslance, od kterého bych očekávala, že vystoupí se svou obhajobou a některé věci, které nám nemohou sdělovat členové mandátového a imunitního výboru, tak nám sdělí on. Připadá vám to důstojné? Mně to nepřijde důstojné ani vůči panu Růžičkovi. Protože jak říkám, shoduji se s názorem svých předřečníků, že skutečně různá obvinění na komunální politiky běží jako na běžícím pásu a může se to stát komukoli z nás. Ale bylo tam více obviněných? Už nějakým způsobem ti obvinění vystupují před policií? Máme o tom nějaké informace? Těch dotazů je celá řada. A já nejsem členka mandátového a imunitního výboru a mám tady o něčem hlasovat. O něčem, kde ani není člověk, kterého bych se na to mohla zeptat. Ano, můžu k tomu přistoupit tak, že důvěřuji svým kolegům z ODS, kteří tam jsou, budu respektovat to doporučení.
Další faktická poznámka, pan poslanec Peksa.
Já se obávám, že ve 21. století to skutečně nejsou další tanky. Bohužel informační války ve 21. století rozhodují především informace. Pojďme se přestat bavit o těchto nesmyslných výdajích na další nablýskané zbraně a pojďme mluvit o tom, co potřebují naši učitelé.
Já vám děkuji, pane kolego. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík, poté pan poslanec Rakušan.
Nebudu ho nijak kritizovat, nebudu moc hodnotit obsah. V roce 2004 Česká republika vstoupila do Evropské unie, to s touto debatou příliš nesouvisí.
Dobrý den, dámy a pánové. Možná, i vaším prostřednictvím, k panu kolegovi Peksovi. To, že není dobré kupovat bezhlavě nějakou techniku bez toho, abychom měli přesnou strategii, vzorce hrozeb, které jsou v dané chvíli aktuální, to je sice pravda, na druhou stranu si musíme uvědomit, že jsme vstoupili dobrovolně do Severoatlantické aliance a vstoupili jsme tam s nějakým jasným závazkem. V současné době jsme jedním z černých pasažérů Severoatlantické aliance, své závazky neplníme. Kdyby se toto z výdajů na armádu odečetlo, tak se to reálné číslo může pohybovat ještě někde jinde.
Já vám děkuji.
A není to jenom o vojenství. Je to o ostatních otázkách. A pak se uvidí, kde vůbec ta úroveň má být. Ten se pohybuje v desítkách procent.
Děkuji, pane předsedo. Tady není řeč o tom, že bychom navyšovali rozpočet Ministerstvu obrany proto, aby si Černochová nakupovala zbraně. Černochová si zbraně nakupuje ze svého.
Jedině takto se na to můžete dívat. Nezlobte se na mě, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, ale to je demagogie. A je to demagogie nízká a divím se, že se k ní snižujete. Ale stavět tyto peníze proti sobě je naprosto falešné, špatné a nikam nás to nepřivede.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Schwarzenberg, připraví se pan poslanec Brázdil. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Asi po půl hodině, co jsem dal přednost, ale udělám to příště znovu. Já jenom po těch vzrušených debatách bych se trošku vrátil k té podstatě, k věcné stránce. Já tvrdím, že ten případ je identický jako případ pana docenta Svobody. Identický. Úplně identický. Neúspěšně. Několik záměrů. Nabídl milion. Den poté přišel zastupitel, který je v nějakých politických sporech, a řekl: já dám nabídku milion a tisíc korun. No ale ten znalec se tam nepřihlásil, nekoupil si tu nemovitost. To je tržní. To, co si řekne ten trh. Řekli: my budeme hlasovat pro svoje vydání. I jeden, i druhý. Pan Růžička to řekl s problémem, protože byl hodně nemocný. Ani jeden z nich neřekl, že chce, že požaduje svoje vydání. Ale jsem vyveden z omylu jako nováček, protože asi to je to politické rozhodování.
A nyní mám dvě faktické poznámky.
To znamená, myslím si, že nejsou ty případy identické, ale jsou si v mnoha směrech podobné, a myslím si, že právě u komunálních politiků v tomhle směru bychom měli vyjádřit aspoň tímhle způsobem svoji neochotu kriminalizovat za rozhodnutí kolektivního orgánu. Ono v některých případech, v podstatě i teoreticky by starosta měl podepsat, pokud něco je usnesením, i když on s tím nesouhlasí.
Snad už naposledy, pane místopředsedo, ale zřejmě si kolega vaším prostřednictvím sedí na uších. Protože já jsem tady řekla, že jsem rozhodnuta hlasovat proti, aby nebyl pan Růžička vydán, to znamená shodně jako u kolegy Svobody. Že jediné, co mi vadí a co by se nemělo stát tradicí a zvyklostí, aby člověk, o kterém tady máme jednat, tak aby tady prostě nebyl. Všechno se dá vyřešit slušně dohodou. Kdyby ráno vstal pan Faltýnek a řekl: pan Růžička bude nemocný, nebude dnes na jednání, přesuňme to na jiný den. A celou tuto debatu jsme si mohli ušetřit. Mimochodem, Občanská demokratická strana není stranou, která by měla v případě v uvozovkách vydávání poslanců nějaké závazné hlasování. Neměli jsme ho nikdy, nemáme ho ani v tomto případě. My se skutečně můžeme jako každý jeden poslanec svobodně rozhodnout o tom, jakým způsobem chceme o vydání kolegů hlasovat či ne. Takže tady skutečně zase vy obviňujete mě z něčeho, nebo Občanskou demokratickou stranu, co vůbec tak není. A říkám to tady celou dobu a od začátku. A jediné, co mi nepřijde šťastné, že se v historii této Sněmovny, co já pamatuji, stává poprvé, že tady ten člověk fyzicky není. Fyzicky tady není. Docent Svoboda tady fyzicky přítomen je.
A nyní pan poslanec Třešňák s faktickou ještě.
Hezký večer, vážení kolegové. Já možná jenom v rychlosti, a využiji té faktické, zareaguji na pana poslance Adamce, když to vždycky tak směřoval i k Pirátům jako těm nezkušeným. Já to neumím jinak nazvat. Ale co na tom vylepšit? Pojďme se tedy bavit, jak můžeme jako zákonodárci například vylepšit zákon o obcích tak, aby nebyl pro ty komunální politiky takto šikanózní. Takže to by mělo být to gros, byť vím, že nesouvisí přímo s projednávanými body.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem tady nejmenoval Piráty. Tak prosím nepoužívejte to takto na mě. Já jsem chtěl reagovat na to, co ale říkal pan kolega Třešňák jako poslední, to bylo naprosto správně. My už jsme se tady o to pokoušeli, mám pocit, při minulém volebním období. Jinak cena obvyklá: ano, měl by ji určovat trh. Ale ono to není přímo cena tržní. Cena obvyklá se musí prokázat, že to je ta cena tržní. A to je ten problém. A to nám dělá ty problémy, které tady jsou.
Já také děkuji.
Opět to je něco, vůči čemu se tady chcete promlčet, kolegyně a kolegové? Víte, já jsem se dokonce i ohledně pana Růžičky v médiích dočetla poměrně rozporuplných informací. Ano, nemocných je nás tady víc, pane kolego Faltýnku, prostřednictvím pana místopředsedy. Přesto tady jsme! Chce pan Růžička vydat? Nechce pan Růžička vydat? Četla jsem nějaké jeho prohlášení, že on vydat chce. Prosím, řekněte mi, co je tedy na tom pravdy. Takže aby mi na tu otázku někdo odpověděl, jestli pan Růžička vydat chce, nebo nechce. V médiích jsou ty informace různorodé. Něco jiného říkal před volbami, něco jiného po volbách.